Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové. Všichni si jistě dokážeme představit, že umístění hlubinného úložiště bude mít v podstatě trvalý dopad na zvolenou lokalitu.
Já se omlouvám, pane kolego. Poprosím sněmovnu o klid a vás prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna uklidní. Aha, tak to jsem ten rušič já, neb jsem vás vypnul, omlouvám se.
Návrh ale zároveň nechává dostatek prostoru státu prosadit úložiště v případě, pokud by neexistovalo jiné řešení. Samozřejmě je mi jasné, že garančním výborem pro tento návrh zákona je hospodářský výbor.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
V podstatě je to likvidace energetiky založené na fosilních zdrojích, na spalování. Opět další obrovský, ambiciózní závazek.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dovolte mi jenom velice stručně říci naše stanovisko k vládnímu návrhu novely atomového zákona. My iniciativu vlády vnímáme, protože jsme si vědomi jedné věci, že naší prioritou z hlediska energetiky je určitě rozvoj jaderné energetiky.
Zprávu projednal rozpočtový výbor. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Jaroslav Klaška a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan guvernér.
Zároveň bude větší prostor pro investice do vzdělání, zdravotní péče, sociální oblasti a podobně. Profitovat by pak z toho měli všichni, nejen úzká skupina nepoctivých jako dosud. Jsem rád, že se tady píše "úzká nepoctivá skupina lidí", že to nejsou v podání této analýzy všichni podnikatelé. A nesouhlasím samozřejmě už s první větou, kde se píše "pokud nebude mít stát dostatečné nástroje". Stát má dostatečné nástroje. Je otázkou, jak efektivně je využívá. Tím to končilo po zbytek volebního období. Tak bych vás poprosil, abyste nenabíhali na zcela stejné metody. Já tady taky na nikoho nedotírám, nedorážím. Etika v podnikání, to je její téma. Takže KPMG řeklo, že to je reálný problém. To se dneska ukazuje. Buď tedy kradete ještě více než předchozí politické reprezentace, anebo to prostě nebyla pravda. Ono už se ani nedá otestovat veřejnou soutěží, jaká je skutečná tržní cena řady služeb, řady investičních rozhodnutí. Mohl bych tady mluvit o poradenské firmě pro mýtné na Ministerstvu financí. Například tam byl přítomen poslanec sociální demokracie Birke. Data uvedená v tabulce níže, a to bude velmi zajímavé, zahrnují odhady dle různých forem daňových úniků. První formou je nevykazování uskutečněných příjmů a druhou formou je nadhodnocování nákladů v účetnictví. Odhadovaná data jsou za rok 2012, nejaktuálnější dostupná data. Já se omlouvám. Je tady několik položek: zemědělství, lesnictví a rybářství.
Já děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Neeviduji návrh ani na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zaznamenal jsem návrh pana poslance Kučery na přikázání výboru pro životní prostředí. O těchto návrzích budeme hlasovat. Nejprve tedy o přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem je bod související. Tento návrh z pověření vlády uvede taktéž pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře.
Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Jakmile by dosavadní atomový zákon pozbyl účinnosti, nebyly by související právní předpisy ve shodě s novou právní úpravou, což je samozřejmě nežádoucí. Vláda projednala návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona, 13. července a ve znění, které vám předkládám, jej schválila.
Kolegyně, kolegové, tohle je zábava pro právníky. To předtím se neobejde bez tohoto druhého bodu, takže já samozřejmě doporučuji tak jako předtím hospodářskému výboru a přijmout.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Nejprve garanční výbor. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Ani tady předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Děkuji.
Navrhovaný zákon upravuje pravidla pro překračování vnějších hranic. Z tohoto důvodu je věnována zvláštní pozornost povinnostem provozovatelů mezinárodních letišť a velitelům letadel. Ochrana vnitřních hranic se tudíž standardně neprovádí. Jedná se o letiště v souvislosti s vnitřními lety a celou pozemní hranici České republiky. Platnost obecně závazné vyhlášky obecné povahy vydané Ministerstvem vnitra bude však omezena na pět dní. Vláda ji během této doby samozřejmě může kdykoli zrušit. Na závěr si dovoluji podotknout, že impulsem k přípravě tohoto zákona nebyla současná migrační situace. Zároveň vás však chci ujistit, že navrhovaný zákon umožní České republice v případě potřeby a v případě vyhrocení této situace aktivně a adekvátně reagovat.
Celá věc má ještě jeden významný rozměr, na který jsem upozornila již výše. I když v souhrnu budou v případě schválení senátního znění obce v plusu, některé z nich mohou zaznamenat propad, v jejich daňových příjmech se promítnou negativně. V čase vykazuje značnou volatilitu, a to jak na celostátní úrovni, tak zejména na úrovni jednotlivých obcí. Exaktní číslo dopadu proto nelze spočítat, což je vlastně jeden z důvodů, proč je vhodné tento nestabilní prvek ze systému odstranit." S pozdravem Miroslav Matej." Dovolila jsem si ocitovat téměř celou odpověď pana ředitele. Mám za to, že pan ministr bude argumentovat velmi podobně, což se také stalo. Co je důležité, odpověď vypadá velmi racionálně, to musím přiznat. To není málo. To je téměř čtvrtina obcí. Přirozeně mě zajímalo, které obce to jsou a jak moc se do jejich rozpočtů tato změna promítne. To je myslím docela normální otázka, která se sama nabízí. Víte vy, kolego Faltýnku prostřednictvím paní předsedající, jak si bude stát Prostějov? Tuší třeba pan Komárek prostřednictvím pana předsedajícího, co bude návrh pana ministra Babiše předložený prostřednictvím pana senátora Martínka znamenat pro obce v Libereckém kraji? A ví pan ministr, co bude senátní návrh znamenat pro Průhonice? Viděli jste, kolegové a kolegyně, tyto propočty? Byli jste s nimi seznámeni? Nemusím asi připomínat, že v případě předchozích změn rozpočtového určení daní probíhaly velmi dlouhé a komplikované debaty. Zvažovaly se argumenty pro a proti. Jednotliví poslanci požadovali vyčíslení dopadů navrhovaných změn pro obce ze svého volebního obvodu. Tím spíš, že jsme konfrontováni s tak pro mě poněkud překvapivým návrhem, který navíc nebyl prodiskutován ani ve výborech ani na plénu Poslanecké sněmovny, který dokonce nebyl prodiskutován ani ve výborech Senátu. Takhle se koncepční změny prostě nedělají, pane ministře. To nemohu označit jinak než za pohrdání obcemi a městy. To nemohu označit jinak než jako pohrdání Parlamentem. Postavit nás pouhých pár dnů před koncem roku před takové rozhodování. To není ale pěkný vánoční dárek. Opravdu ne! To jsou závěry, které jsou podle mého skromného názoru uplatnitelné v našem současném případě. Mimochodem, těmito předchůdci byli podle této publikace sociálně demokratičtí poslanci, kteří se jmenovali Bohuslav Sobotka a Radko Martínek. Tolik jen na doplnění. Možná bych se pozastavila ještě u jedné otázky a tou je pro mě zcela nesrozumitelná úloha, kterou při projednávání tohoto návrhu sehrála tzv. expertní nebo pracovní skupina pro rozpočtové určení daní při Ministerstvu financí. Ráda bych zdůraznila, že jsem se jednání této skupiny také zúčastnila. V průběhu rozsáhlé diskuse zazněla celá řada připomínek. Mezi zmiňované problémy patřila i ona motivační složka. Ministerstvo financí bude při projednávání návrhu ve Sněmovně se senátní verzí souhlasit. Uvedený pozměňovací návrh je zároveň v souladu se závěry pracovní skupiny RUD, která se sešla na Ministerstvu financí. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat." A tak jsem tedy neváhala. Vidíte, že si s panem ředitelem píšeme docela často, ale tato jeho zpráva mě vůbec nepotěšila. Po jejím přečtení jsem se cítila jako Alenka v říši divů. Dozvěděla jsem se totiž, že pracovní skupina RUD, která se sešla na Ministerstvu financí, měla nějaké závěry. To mě jako účastníci zaskočilo.
Přednesu návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra financí, aby neprodleně předložil poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dopady senátního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní do rozpočtů měst a obcí." Pan navrhovatel s tím takto souhlasí. O tomto doprovodném usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že podpořila návrh pana poslance Bendla.
Kolegyně, kolegové, já jsem se původně přihlásil ke slovu s přednostním právem již v průběhu projednávání toho právě schváleného bodu. Protože mi velmi záleželo na tom, aby ten zákon byl schválen, tak jsem takto postupoval. Přihlásil jsem se nyní a mám velkou prosbu na všechny, kteří mají přednostní právo. Tak jak to v posledních týdnech zde vidíme, já si myslím, že to není využívání přednostního práva, ale zneužívání.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Přestože ovací není nikdy dost, tak prosím pana předsedu Kalouska.
Možná si pan poslanec Sklenák i někteří jiní vzpomenou na ministry financí, kteří nikdy nezneužili toho, že mají závěrečné slovo, po kterém už se nepředpokládá, že se bude vystupovat, a vystoupili na závěr diskuse, dřív než ta diskuse byla uzavřena, aby řekli své reakce na argumenty, které padly, a tím také umožnili na to, co řekli, ještě Sněmovně reagovat. Takže to není jednostranný proces, to je dvoustranný proces. Pokud se předkladatel, a takoví tady jsou, v rámci diskuse chová férově, není potřeba reagovat na závěrečné slovo.
Já patřím k těm, kteří přednostní právo využívají velmi zřídka. Nicméně aby tady pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, kterého oslovuji prostřednictvím pana předsedajícího, nám kázal o tom, kdy můžeme a nemůžeme používat naše přednostní právo, to já považuji za naprosto nepřijatelné. Já vám chci říci něco jiného. Už to tady do jisté míry řekl pan předseda Kalousek. My tady často neslyšíme žádné odpovědi na naše věcné otázky, my se tady nedozvíme od ministrů, na co se jich ptáme. Podívejte se na dnešní průběh této debaty. My jsme chtěli analýzu, ptali jsme se na ni, bavili jsme se o tom - kdy s ní vystoupil pan ministr financí? No v závěrečném slově. Analýzu, kterou ostatní neměli k dispozici. To důvod přece je. Vás rozčiluje to, že on argumentuje věcně, má přečtené ty materiály, rozumí tomu a klade vám otázky, na které vy nedokážete odpovědět.
Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, paní a pánové, hezké dobré odpoledne přeji všem v tomto předvánočním čase. Pan předseda Fiala tady nebyl, tak nemůže pamatovat, že obdobné situace se tady odehrávaly v době, kdy tady byla vláda pravicová, pod vedením ODS zpravidla, a kdy také ministři nechodili na interpelace a kdy jsme tady také bouřili, že by ministři na ty interpelace měli přijít, že by měli mít tolik slušnosti, aby se alespoň občas ukázali, když se jich poslanec nebo poslankyně chce na něco zeptat.
K námitce pana poslance Bendy, že to je zatěžování těch poctivých funkcionářů, já bych tady odkázal na předchozí řečníky, kteří mluvili před ním, kteří naopak vysvětlili, proč je to v zásadě zjednodušení pro ty, kteří už dnes podávají majetková oznámení. Vzal jsem to doopravdy velmi stručně. A samozřejmě debatovat třeba i o důslednější úpravě, tak jak tady v některých připomínkách také zaznělo, bude nepochybně prostor především ve výborech a následně i v dalších čteních, případně na plénu Poslanecké sněmovny.
Pokud se týká diskuse, respektive vyjádření poslanců k návrhu zákona, sněmovní tisk 564, konstatuji, že většinou byly předloženy konstruktivní, respektive návrhy, které podle mého předpokladu tedy lze zdárně projednat v následujícím legislativním procesu. Proto jsem vyslovil hypotézu, že tedy je takto možné je projednat a propustit zákon do dalšího čtení. To se potvrdilo a vrácení zákona nebylo nikým navrženo. Bylo navrženo prodloužení lhůty na sto dnů a to je vše k mé zprávě.
Děkuji panu zpravodaji. Taktéž neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí přeloženého návrhu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování o tomto přikázání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo dalším výborům k projednání? Tak pan poslanec Laudát navrhuje výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji. Já si myslím, že tento tisk, tento zákon by měl ještě patřit na mandátový a imunitní výbor.
Zahájil jsem hlasování o tomto přikázání. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Pardon, omlouvám se, nepostřehl jsem. Ne, pan ministr nesouhlasí. Hlasování prohlašuji za zmatečné. Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu zákona. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Ještě s přednostním právem pan poslanec Laudát.
Děkuji, pane předsedající.
V případě prodloužení o více než 20 dnů musí vyjádřit souhlas navrhovatel, což se v tomto případě nestalo. Přivolám naše kolegy z předsálí, odhlašuji vás všechny.